A píše nesmysly. Tempo zadlužování, ano, paní Schillerová s předstihem prodávala dluhopisy, protože zkrátka na tom ušetřila. Takže to jsou všechno ty mystifikace. A já jsem byl zaměstnanec podniku zahraničního obchodu. Třikrát jsem vyhrál soud, můžete se smát, kolik chcete. Třikrát jsem vyhrál soud. Pane ministře, já jsem měl v rodině tři emigračky. Ano, to tady bylo, já to zopakuju. Proč to říkáte, proč lžete stále? Notorický lhář. Potom jste lhal o tom, a to asi zase vám dává ta agentura, že jsem hrál tenis s podsvětím. Můžete říct, s jakým podsvětím? Proč lžete, že jsem něco měl s Krejčířem? V životě jsem ho neviděl. Já jsem se potkal s Pecinou. Je to v odposlechu. A co je na tom? Takže vy tady jenom manipulujete. Potom jste říkal, jak budete konstruktivní, jak tady chcete s námi diskutovat, potom, co jste vyslovil tyhle lži, ano? My jsme byli spolu ve vládě, pane ministře. My jsme byli spolu ve vládě. A vy si myslíte, že my si nepamatujeme, co jste všechno dělal? Tak já vám to tady připomenu, jak jste byl ve vládě, jak tady vycházely ty různé články, jak jste nahrál dotaci vašemu bratrovi, vy jste normálně zaměstnal bráchu na Ministerstvu zemědělství. Jurečka při rozdávání záštit a peněz nezapomněl na svůj volební kraj. Tady máme: Ministr Jurečka si střihl roli v reklamě, propaguje české Vánoce, nebo sám sebe, říká tady. V reklamě, ve které si zahrál pan ministr Jurečka, jsem si nevšiml žádné české potraviny, všiml jsem si jen propagace pana Jurečky, říká Jaromír Tejc z ČSSD. Tady máme článek Sto dní v úřadě. Ministr zemědělství Jurečka se rád chlubí a občas lže. Vy jste normálně bral 301 záštit a k tomu ještě peníze. Vždy jste zneužíval vaši funkci. A vy máte tu drzost tady vystupovat vůbec? A potom samozřejmě máme tady kůrovce. Vy jste zničil české lesy, pane ministře, vy jste nedal ani korunu na kůrovce. Potom tady máme státní marketing, kapři šumí po skalinách, státní marketing. To je všechno vaše. Naivní pasáček vepřů se plete do daní, ohradil se Kalousek proti Jurečkovi. Potom jste lobboval u Valachové, ten byt, tam, kde rozdělovali ty dotace. Takže já fakt nevím, já nevím, o čem vy tady vystupujete. Vy chcete nějak konstruktivně vystupovat? Vy nás sprostě urážíte, útočíte, a vy máte máslo na hlavě. Tak ještě jednou. Permanentně zneužíváte tu funkci a budete to dělat dál, děláte to i teď. Vy jste psal důchodcům dopis - vaše zásluhy. Střet zájmů? Všechno blbosti. Všechno vymyšlené. Pan Michálek nás moralizoval, potom močil na francouzskou ambasádu, ne? A další nás moralizují. Takže vrchol vaší kariéry, pane ministře Jurečko, je, jak jste se rozvášnil na diskotéce v Českých Budějovicích. Vy jste olizoval zlatokopky. Pravděpodobně se jedná o novou kontaktní kampaň lidovců, o které však zapomněl své kolegy ze strany informovat. Známá věta "lidovci půjdou do koalice s kýmkoli" v tomto případě nabrala nový rozměr. Tak to je pravda. Ano, tak to je. Já vím, že se vám to nelíbí, ale příště, pane Jurečko, nelžete. Nelžete. Vy jste z bezvýznamného prodejce pesticidů se stal předsedou KDU-ČSL jenom proto, abyste se měl dobře. Tak to je. Tak to je. Takže já bych si příště vyprosil ty vaše lži a potom nebudu muset vystupovat a připomínat ty vaše křesťanské hodnoty. Takže pane premiére, už nechci zdržovat. Já vám jenom přečtu ty titulky, které tady mám. No, a paní Hubáčková bohužel to podělala. A co jste udělali? Uprchlíky nezvládáte, chlubíte se prací krajů. Primátora rozčílil premiér Fiala. Větší dluh než za Babiše? Tím se snad Fiala chlubit nechce. Fiala si jediným výrokem o dávkách zavařil. Energetická pomoc kropí celé Česko. My jsme konstruktivní opozice. My jsme konstruktivní. My něco o tom víme. Tak já nevím, pane premiére, prosím vás, nenechte se ovlivňovat tady těmi protimaďarskými náladami. No to je skandál! Co si to vůbec dovolil! Vždyť Okamura má 500 000 voličů! Tak se proměňte na mouchu a sedněte si na tu Evropskou radu, abyste tam slyšel toho Orbána, a budete čumět! Vy jste nás nikdy neoslovili, nikdy jste si s námi nesedli ohledně ekonomických záležitostí. Ano, dvakrát jste nás pozval ohledně Ukrajiny, to je fajn, za to děkujeme. Takže já chci jenom říct, že tahle schůze byla důležitá. Důležitá proto, aby hnutí ANO jasně řeklo, jak by měla vláda postupovat. Vy to neděláte, vy à priori - všechno, co my říkáme, je špatně a je to chyba. Tak pokud chcete být konstruktivní, tak buďte, my jsme připraveni.
Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan premiér a následuje pan ministr Jurečka - s faktickými.
Jenom poznámka na úvod. Vy jste, pane předsedo, přišel, pak jste odešel zřejmě někde přes noc dělat kampaň, pak jste zase přišel a pokračoval jste v té snůšce nesmyslů, kterými jste nás tady zahrnul včera. Tak já jenom velmi krátká reakce. Že jste jednal přes noc a dva dny na Evropské radě? Evropská rada běžně trvá dva dny a běžně tam jednáme přes noc. To není přece nic, s tím byste se měl chlubit. A prosím vás, neopakujte ty nesmysly, co vám říkají vaši lidé, kteří možná už neumějí v tom Bruselu česky nebo jsou úplně zmatení. Takže může se vám nelíbit, co jsem mu řekl, ale vykládat tady lži, že jsem nereagoval, je úplně absurdní. Ta paní Charanzová, paní Jourová, kterou jste tam poslal? To jsou vaši nominanti. Co dělají pro Českou republiku? Jak hlasují v Evropském parlamentu za zájmy České republiky? Podívejte se, pozvěte si je, promluvte si s nimi, abyste viděl, že oni pro zájmy České republiky nedělají nic! Ale v jedné věci jste se usvědčil, v tom Green Dealu. Vy jste řekl, že jste nic neschvaloval, a pak jste v druhé větě řekl, že jste vyjednal při tom schvalování výjimku a že jste tu výjimku prosadil. Obojí platit nemůže.
Aby byla zaznamenána vaše účast, tak vás nejdříve všechny odhlásím a prosím, abyste se opětovně přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nacházíme se v přerušené rozpravě, do které byli přihlášeni, po přerušeném panu poslanci Babišovi, ještě pan ministr Válek, pan poslanec Okamura a je tam ještě několik faktických. Nicméně nyní tedy budeme pokračovat v přerušeném vystoupení - pan poslanec Babiš má tedy slovo. Prosím, pokračujte.
Takže Viktor Orbán, který je tam nejdéle ze všech, ano, mi poradil, jak mám bojovat za české zájmy. Ano, je to ve finále Marrákeš bazar. A jak vyjednával pan Nečas? No pan Nečas nevyjednával. On spal na hotelu, to říkali velvyslanci, a potom volala Komise a vyšel vyjednávat. Oni se báli zaklepat na dveře, protože nevěděli, kdo otevře. A víte asi, o čem mluvím. Máte to v programu. Vy tady říkáte, že to je špatně, to Maďarsko. O čem to mluvíte vůbec? Tak to je skutečně neuvěřitelné. No tak pojďme teď na tu energetiku prosím vás. Vy říkáte, že jste zařídili plyn. A vy jste podepsali smlouvu s ČEZ. Myslím, že to je 90 milionů. Až přišla advokátní kancelář toho kmotra, který řídí pana Síkelu, až potom to klaplo. Potom to na poslední chvíli ve čtvrtek v noci podepisoval na letišti pan ministr. Až potom to klaplo. A já se vás ptám: Když to nevyužijete, kdo to zaplatí? To jsou jenom marketinkové nesmysly. Protože ten plyn, pokud by se nějaký nakoupil v Kataru, a já jsem na to zvědav, tak potom kam teče? A když nebude Nord Stream 1, tak nebude tlak. Takže vy jenom mystifikujete. Vy jenom vykládáte nesmysly, kterým nerozumíte. Pan premiér vlastně říká, že to není... Já nevím, co vy vlastně chcete? Španělé vám nabídli, ano, tady se to píše, článek, Španělé platí za elektřiny o dvě třetiny méně než Němci. Plošně lidem pomáhat nechceme. A tak dále. Já mám tady milion vašich výroků. A co má zaplatit? Měl jste zrušit ty emisní povolenky. To je stovka teď. A potom je plyn. Vraťte se k uhlí. Uhlí nad zlato. Vy jste přece říkali, že když budou mít extrémní zisky, tak je zdaníte. Tak co tedy? Tak to je stejný, ne? Pokud to zastropujete, tak budou mít menší zisk. Takže o čem je tady řeč? Proč to tedy neuděláte? Ale to byste museli chtít. A vy samozřejmě to nechcete. A proč, když tedy už dávno Slováci to zastropovali, to neuděláte stejně. Já otočím vaši otázku: Pane předsedo Babiši, kde jsou ty peníze? Kam jste je dali? Tak pane premiére, toto je tabulka paní ministryně bývalé Schillerové. Toto je. Mám to číst všechno? Je to 618 miliard - v rámci covidu jsme dali do systému. My jsme zachránili zaměstnanost.
Uvidíme, ta debata nás čeká, takže teď jenom spekuluji. Možná tam dáte nějaké zálohy, nevím, ale ten výnos budete mít určitě se zpožděním, i když budu velmi zvědavá na propočty Ministerstva financí tohoto výnosu. Pan Kastner to řekl jako zástupce tohoto segmentu už jasně. Říkají to zástupci svazů, komor. To není jenom stravování. Kdo vám ty daně pak bude platit, až ty firmy pokrachují? Naše filozofie byla taková: pomůžeme ekonomice, pomůžeme firmám, vrátí se nám to. Já vám budu držet palce a budu si moc přát, abyste ho udrželi taky. Ty firmy, které postupně začínají zavírat, tak mají zaměstnance. A ti zaměstnanci budou bez práce. Na to budu ráda, když dostaneme v rámci debaty o státním rozpočtu odpověď.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, končím tedy rozpravu. Než přistoupíme k hlasování a k dalšímu postupu, přečtu omluvy. A v tomto okamžiku předávám řízení schůze paní předsedkyni.
K přijetí usnesení, kterým se vyslovuje vládě nedůvěra, je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Žádám nyní určené ověřovatele této schůze, kterými jsou poslanec Stanislav Berkovec a poslanec Hayato Okamura, aby zaujali místa u stolku zpravodajů. Jiný projev poslance se považuje za zdržení se hlasování. Prosím, aby každý vyvolaný poslanec své stanovisko řekl dostatečně hlasitě, abych je mohla v souladu s jednacím řádem opakovat. Nyní tedy přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru." A nyní vás budu vyvolávat a prosím o vyslovení se.
Byl to pan poslanec Andrej Babiš a tomu to nevadilo. Když to někdo udělá naopak, tak je z toho skandál. Tam ty částky odpovídají tomu postupnému nárůstu. A teď to nechci nijak zlehčovat. To bylo myslím - teď nevím, jestli bylo za Sobotkovy vlády, nebo za vlády Andreje Babiše. Nesouhlasím s panem poslancem Babišem, že jsme v rámci covidu neudělali nic. A byli jsme za to kritizováni. Myslím si, že je to správný přístup, a zatím se nám osvědčil a nehodláme na tom nic měnit. Obecně platí, že pokud se má zvýšit důvěra občanů ve stát, tak stát musí začít na své straně a zvýšit důvěru ve své občany, ve své podnikatele. Já s tím souhlasím. Ale musí to mít ekonomickou logiku. Nic takového tam není. Jenom dluhy. A můžete zesměšňovat a ironizovat zprávy NKÚ, ale tento úřad jsme si zřídili k tomu, aby posuzoval mimo jiné hospodaření státu. Tak jenom pár čísel. Nebudu tady číst všechna čísla, ale byli jsme roky zvyklí, že za obsluhu státního dluhu jsme dávali zhruba 40 miliard ročně. To je skoro jak z toho rádia Jerevan. Naše vláda byla jmenována 17. prosince, takže 14 dní od 17. prosince do Silvestra loňského roku byl předfinancován státní dluh. To se shodneme, že to není příliš mnoho. To nám moc nepomáhá. V letošním roce očekáváme, že to bude kolem 50 miliard, v příštím roce 65 miliard, v roce 2024 75 miliard a v roce 2025 82 miliard.